Fialova vláda nás vede na cestu podobnou Řecku, kdy bude náš stát totálně zadlužený a totálně závislý na EU a globalistických finančních institucích. Takže jako druhý bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny navrhuji bod s názvem Fialova vláda nás chce enormně zadlužit u Evropské unie. Fialova vláda chce trestně stíhat za vládě nepohodlné názory a informace a ze státního rozpočtu financovat provládní propagandu.
Opět se táži - teď už není zájem o závěrečná slova, výborně. Všechny odhlásím. Zahajuji hlasování. Zkrácení lhůty bylo přijato. Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.
Nyní vystoupí paní poslankyně Knechtová a připraví se paní poslankyně Balaštíková. Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Podobně jsou na tom například terénní sociální pracovníci, kteří pomáhají lidem bez domova, nebo ti, kteří poskytují poradenství v občanských poradnách. Největší rozdíly jsou ve výplatách zdravotních sester bez specializace. Ty, které pracují v nestátních pomáhajících organizacích, dostávají průměrně o téměř 20 000 korun měsíčně méně než jejich kolegyně v příspěvkových organizacích. Musím se přiznat, že je pro mě naprosto nepochopitelné, jak může stát tohleto tolerovat a mít dvojí metr v odměňování pracovníků pracujících v sociálním segmentu. Zatímco státem, krajem či městy zřizované sociální služby z hlediska financování mají své jisté, protože jsou zaštítěny jejich rozpočty, v nestátním sektoru je zoufalý nedostatek finančních prostředků na výplaty pracovníků a zároveň i na nezbytné výdaje spojené s provozem sociálních zařízení. A to přitom nejde o nějaký malý počet pracovníků. Jen u pěti největších nestátních poskytovatelů pracuje zhruba 12 000 zaměstnanců, kteří za rok pomohou 190 000 klientů po celé České republice. Co je k financování potřeba? Specialisté nebo pracovníci s velkými zkušenostmi se opravdu velmi těžko nahrazují. Jedná se mi o podporu rovných podmínek v odměňování sociálních pracovníků, se kterou se na mě obracejí sociální pracovníci nejen z mého kraje.
Děkuji, paní poslankyně. Jenom si zopakuji, prosím pěkně: Odměňování pracovníků pracujících v sociálních službách, jako první bod po pevně zařazených, ano? Nyní vystoupí paní poslankyně Balaštíková. Je přihlášená, ale není zde.
Já jsem pro, aby se to prověřilo. Proto bych byl rád, kdybychom si některé ty věci mohli říct. Bohužel včera na interpelacích byl pan ministr omluven, dneska tady také není, to znamená, že ten bod stejně asi nepřijde na řadu, i kdyby se schválil, ale bych rád, kdybychom ho zařadili jako třetí bod dnešního jednání.
A teď mi dovolte svůj návrh odůvodnit. Základem a podstatou našeho návrhu je zavedení minimálního garantovaného starobního důchodu pro všechny osoby, které mají na vznik a pobírání starobního důchodu nárok, tedy pro občany, kteří splnili příslušné zákonné podmínky, což je důchodový věk a dobu odvádění důchodového pojištění. Navrhujeme výši tohoto minimálního starobního důchodu ve výši minimální mzdy. Navrhovaná konstrukce tohoto minimálního starobního důchodu respektuje i další podmínky pro přiznání samostatných starobních důchodů i důchodů kombinovaných. Právní úprava pro výpočet a přiznání výše důchodů tak zůstává nedotčena z důvodu hladkého administrativního začlenění institutu minimálního důchodu do našeho důchodového systému. Poměrně důležitým ustanovením návrhu je i to, že přiznání minimálního starobního důchodu proběhne vždy individuálně až na základě posouzení žádosti pojištěnce, a že tedy pracovníci České správy sociálního zabezpečení nebudou nepřiměřeně zahlceni povinností přepočítávat hromadně tisíce jednotlivých důchodů a jejich souběhů. Tyto záležitosti by byly ošetřeny a podloženy čestným prohlášením žadatele o minimální důchod a zároveň by byly i přezkoumatelné v případě pochybností krajskou pobočkou Úřadu práce. Boj za významné zvýšení nejnižších důchodů, ze kterých nelze důstojně žít, je jednou z hlavních dlouhodobých priorit hnutí SPD. Jde o krok, jehož realizace již nesnese dlouhého odkladu i proto, že životní situace našich nízkopříjmových seniorů je, a to i s ohledem na aktuální kontext enormně rostoucích cen energií, potravin a dalších základních životních potřeb, naprosto neúnosná. Stavět starobní důchodce, kteří odpracovali pro společnost několik desítek let a kteří mají často podlomené zdraví, do situace žadatelů o sociální dávky, obrazně i doslova do jedné řady s těmi, kteří naopak neodpracovali vůbec nic, je navíc neetické, nemorální a nehumánní.
Vyzvu lidi, kteří mi dneska píšou, že ty léky nemůžou sehnat, ať se přímo obrátí na ministra zdravotnictví. Pokud dnes ten bod nebude zařazen, tak to udělám.
Tím jsme vyčerpali zatím písemné přihlášky k pořadu schůze. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Dále budeme hlasovat další návrh pana poslance Michálka, a to zařazení bodu Investiční společnosti, třetí čtení - respektive to není nový bod, tam jde jen o předřazení na dnešní jednání jako to, aby to byl bod druhý. I tento návrh byl schválen. Tento návrh nebyl schválen. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Dalším bodem je návrh pana předsedy Okamury na zařazení nového bodu Extrémní růst cen potravin kvůli Fialově vládě. Já se ptám, kdo je pro zařazení takového bodu? Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Dalším návrhem pana předsedy Okamury je zařazení nového bodu Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu? Kdo je proti? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení takového bodu?
Je to neuvěřitelné a znovu zopakuji, že to je nečestné ze strany ministra Válka, a nechápu, jak je možné, že toto nebyl schopen vysvětlit. Jak je možné, že se zásah do specializované způsobilosti probírá na sociálním výboru? Jak to, že se neprobírá na zdravotním výboru? Jak to, že tady není na interpelacích? Jak to, že neodpovídal v úterý, přestože tady byl? Problém je v tom, že to skutečně může ovlivnit kvalitu českého zdravotního systému. Je otázka, co v tom je. Uvádím to záměrně, protože pan profesor Válek je radiolog. Bez jakéhokoliv dalšího vysvětlení! Bez navazujících prováděcích předpisů! Bez nařízení vlády, kde se upravuje specializovaná způsobilost! To přece není možné. A vážení kolegové a pane ministře, Asociace klinických logopedů s tím nesouhlasí. To je asi důležité sdělení, oni mají k tomu velké výhrady, protože to řádně projednáno nebylo. Tak kde je ta diskuse na odborném poli? Jakou možnost měla Asociace klinických logopedů se k tomu řádně vyjádřit a připravit nějaké další návrhy. Pokud je to jenom formální záležitost, že rušíme specializovanou způsobilost v trvání tří let, tak bych očekávala, že v tom zdůvodnění bude, co dál. Když vezmu zápis z Ministerstva zdravotnictví, není ani ověřen, tam není ani vyjádření druhé strany, a my dneska víme, že nesouhlasili úplně s rušením akreditovaných kurzů na vysokých školách, chtěli tam pouze doplnění, aby byly využity i další instituce, jako je třeba IPVZ. A už vůbec nevíme, jestli tedy tu specializovanou způsobilost jim Ministerstvo zdravotnictví ponechá, nebo neponechá. Znovu je potřeba zdůraznit, abychom si uvědomili, že klinické logopedy v terénu potřebujeme. Vy jste v tom tak trošku nevinně, pane ministře, protože to není váš rezort a pravděpodobně asi nelze očekávat, že byste se mi k tomu vyjádřil, tomu rozumím. Nicméně tady měl určitě sedět pan ministr Válek, který by se této části přílepku věnoval. Jaké je odůvodnění? Když půjdu teď postupně po tom odůvodnění, tak je to, že návrh novely také reflektuje skutečnost, že celkový příliv dalších příchozích osob není v rámci nadcházejícího období významně předvídatelný, že i nadále budou přicházet do České republiky další osoby, předpokládám, že se to týká ukrajinských občanů, které budou následně potřebovat podporu prostřednictvím logopedické péče. Budou se tedy změny týkat dalších zdravotnických profesí? Jak to tedy bude, když nemáme lékaře, nemáme sestry? Můžeme očekávat nějaké další přílepky zase v jiných zákonech? Takže proč tedy v tom lex Ukrajina? To je asi to zásadní, proč to tak je. Argumentuje se tím, že počty cizinců-dětí v mateřských školách a na základních školách rostou. Ta procenta nejsou nijak závratná, ale hlavně se tam uvádějí mateřské školy a základní školy. V tom materiálu není nic o dětských pacientech, kteří by potřebovali specializovanou klinickou logopedickou péči. Tak proč se tady bavíme o mateřských školách a školách, o žácích, když rušíme specializovanou způsobilost ve zdravotnictví, u klinických logopedů? Klinický logoped je v rezortu zdravotnictví, logoped fungující ve školství je ve školském zákoně. A pane ministře, jestli se nepletu, tak vy jste ministrem zdravotnictví, pane ministře Válku nepřítomný. Dále píšete: "Cílem návrhu je přijmout navazující právní úpravu zohledňující aktuální vývoj poptávky po zdravotních službách. Dostupné kapacity logopedů ve zdravotnictví a klinických logopedů ve zdravotnictví, které se prohloubily v důsledku nových pojištěnců, osob z Ukrajiny, kterým byla udělena dočasná ochrana, a potřeba zajištění dostupnosti a rozšíření logopedické péče zaměřené specificky na nezletilé osoby" - nezletilé osoby, já to zdůrazňuji, čili ne pacienty, ale děti v mateřských školách a základních školách, kde působí logopedický asistent nebo speciální pedagog. A pak uvádíte: "a pacienty s poruchou komunikace".
Nyní vystoupí paní poslankyně Lesenská a připraví se pan poslanec Kobza.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si vás požádat o zařazení bodu Jak bojuje vláda proti současné drahotě. Jako bývalá krajská ředitelka Úřadu práce jsem měla možnost dlouhodobě sledovat a poznat starosti a potřeby našich občanů. Tyto zkušenosti mě utvrdily v tom, že naším největším úkolem je pomoci občanům v těžkých časech a najít řešení, která jim pomohou překonat jejich finanční starosti. Růst spotřebitelských cen v lednu zrychlil. Ceny v lednu ovlivnilo skončení úsporného tarifu a jen tato položka je za více než polovičním růstem cen. Je naší odpovědností zajistit, aby lidé měli jistotu a stabilitu, a že vláda nabízí řešení, která jsou účinná a pomohou jim překonat tuto krizi. Proto navrhuji nový bod na program 52. schůze s výše uvedeným názvem Jak bojuje vláda proti současné drahotě. Lidé se obávají o svou existenci, neboť se ceny základních životních potřeb neustále zvyšují. Vede to k nedostatku finančních prostředků a stresu. Drahota současné vlády, dejme tomu tedy Fialova drahota, se té Babišově hravě vyrovnala, ba dokonce ji překonala. Je nutné, abychom jako Poslanecká sněmovna diskutovali o tom, jak vláda proti tomu bojuje a jaké kroky podniká k řešení této situace. Rozhodně by to všechny lidi velmi uklidnilo. Jako poslankyně, která se zajímá o sociální otázky, chci proto vládu vyzvat k diskusi. Chci slyšet, jakým způsobem vláda plánuje řešit současnou drahotu a co mohou udělat poslanci, aby pomohli občanům, kteří se obávají o svou finanční budoucnost. Je naší povinností, abychom hledali řešení těchto problémů, která pomohou občanům tuto bezprecedentní situaci překonat. Proto vás žádám, abyste podpořili tento bod, a navrhuji jeho zařazení za již pevně zařazené body.
Ano, děkuji, paní poslankyně. Nyní vystoupí pan poslanec Kobza, který má dvě přihlášky, takže budeme postupovat jako před chvílí. A připraví se paní poslankyně Knechtová.
Byly tam nasazeny tři zásahové jednotky ze tří krajů, dva vrtulníky. Já sám jsem pracoval u cizinecké policie, takže v předchozím období se tyto věci neděly a nestávaly.
Děkuji, pane poslanče. Nyní je přihlášen pan poslanec Rais a připraví se pan poslanec Lang opět. Prosím, máte slovo.
Děkuji vám. Tímto bodem je moje upravená interpelace na pana ministra a to je, tak jsem to nazval, ten příspěvek, Platová politika vlády na univerzitách. Dovolím si nyní stručně analyzovat současnou situaci. Celková průměrná měsíční hrubá mzda vysokoškolských odborných asistentů, vědeckých pracovníků a asistentů, je o 20 až 36 % nižší než činí průměr mzdové sféry s vysokoškolským vzděláním v České republice. Všude slyšíme, jak vláda bude podporovat školství, výzkum, transfer technologií do praxe, ale současná realita je naprosto odlišná, co se týká platové politiky. Učitelé humanitních a sociálních vědních oborů na vysokých školách zvažují stávku. Vyučující jsou nespokojeni s výdělky zejména na filozofických fakultách veřejných vysokých škol. Mě by skutečně zajímalo - myslím si, že v tomto bodu bychom se měli věnovat tomu, aby byly jasné operativní kroky, které vedou k okamžitému zvýšení platů pracovníků univerzit, zejména pracovníků humanitně orientovaných fakult. Proto by mě zajímalo, co Ministerstvo školství v tomto procesu hodlá dělat.
Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Lang a připraví se paní poslankyně Pastuchová.
Já jsem se na ten pořad předevčírem díval - neměl jsem z toho vůbec dobrý pocit, byla to opět sebechvála, jak je všechno výborné, jak je všechno vynikající. Po třinácti měsících této vlády na prvním místě víte, kdo je? Opět to zopakuji, je to pan Andrej Babiš. Další věci: pan premiér Fiala v tomto pořadu prohlásil: "Neděláme populistickou politiku. Pan Fiala dále prohlásil: "Musíme se chovat zodpovědně.
Další v pořadí je přihlášena paní poslankyně Knechtová.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, v úvodu mi dovolte poděkovat všem občanům naší republiky, kteří se zapojili do pomoci ukrajinským uprchlíkům, všem starostům, starostkám, kteří se podíleli a podílí na realizaci pomoci, současně také i našim úřadům práce. Vzhledem k tomu, kolik času a práce všichni odvedli, považuji za důležité, abychom i sněmovní tisk číslo 374, který se pracovně nazývá lex Ukrajina, zodpovědně připravili. Souhlasím s vyjádřením přítomného pana ministra práce a sociálních věcí, že naším cílem je maximálně efektivním způsobem podpořit ty, kdo pomoc skutečně potřebují. Důležité je také ověřit konkrétní situaci žadatelů o humanitární dávku, současně také co nejméně zatěžovat naše úřady práce. Otázkou ale zůstává, jak bude vyřešeno financování v rámci schváleného státního rozpočtu. A já se tedy ptám, kde najde Ministerstvo financí potřebné peníze v rozpočtu a jak to může zvládnout předkladatel normy, Ministerstvo práce a sociálních věcí? Navrhovaná právní úprava bude mít dopad na státní rozpočet. V rámci materiálu jsou uvedeny také významné rozpočtové dopady. Materiál se však nijak nezaobírá otázkou, jak budou tyto dopady pokryty, což já osobně považuji za zásadní nedostatek. Obecně vždy platí, že kapitola státního rozpočtu, která předkládá legislativní změnu ve své gesci, si musí zajistit finanční krytí v rámci svého rozpočtu, respektive střednědobého výhledu, a varianta, že Ministerstvo práce a sociálních věcí na nutné náklady peníze v rozpočtu primárně zajistí pomocí přesunů ve svých zdrojích, jinými slovy, ušetří jinde, je podle mě nereálná. V návaznosti na uvedené a v souvislosti se snahou o konsolidaci veřejných financí požadujeme do všech relevantních částí materiálu doplnit, že příslušné kapitoly si uhradí náklady, související s tímto materiálem, z vlastních rozpočtových limitů bez dostatečných požadavků na státní rozpočet - to konstatovalo Ministerstvo financí. V této otázce podle mě musí být jasno. Bavíme se o českých obyvatelích, kteří mají oproti osobám s dočasnou ochranou výhodu mimo jiné mateřského jazyka a rozsáhlejší finanční podpory. Proto tedy chci upozornit na to, že pro uprchlíky je ta situace ještě daleko složitější.
Děkuji, paní poslankyně. Další vystoupí v pořadí paní poslankyně Dražilová.
Jak pro vás, tak i pro ostatní kolegy: Bylo by dobré, abyste sladili to, co píšete do přihlášky, s tím, co potom načítáte na mikrofon, protože já jsem si přepsal to, co jste tady měla v přihlášce jako název bodu Zakázky na nákup aut pro hmotné rezervy. Děkuji vám. Dnes jako nový bod a jako poslední bod dnešního jednání, poznamenal jsem si.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych ráda zařadila na program dnešní schůze bod s názvem Dokumenty Ministerstva vnitra a nepřístupný dokument k dezinformacím, který se týká čtyř vládních dokumentů. Tito lidé se neradikalizují na základě záměrně zkreslených informací a příchylnosti k Ruské federaci, ale z frustrace s fungováním státu během současné krize a z dopadů, které to má na výkon jejich práce a na místní veřejnost." Dále v té zprávě stojí, cituji: "Tyto informace vycházejí z rozhovorů s odborníky, kteří mají vhled do situace pracovníků státní a veřejné správy. K náladám v bezpečnostních složkách nemá KRIT dostatek informací, nicméně z anekdotických informací lze předpokládat, že i zde je potřeba se adresovat frustraci vyhoření a nedocenění." Dále tento materiál uvádí následující doporučení: "Anonymizovaný monitoring nálad ve státní a veřejné správě. Včasná identifikace osob, které mohou šířit antisystémové nálady, a jejich zapojení do dialogu. Dále vytvořit a zlepšit interní komunikační kanály, které umožní obousměrnou komunikaci ve vertikální ose. Dále také aktivně a empaticky sbírat kritické podněty a důsledně se vyhýbat bagatelizujícím reakcím." To mi přijde, že to ani nemůže nikdo myslet vážně. Já si myslím, že tady už na sebe lidi kdysi práskali, a myslím si, že to nebylo úplně optimální období, takže k tomuhle bych chtěla určitě také vyjádření - bohužel jsme neměli možnost včera interpelovat. Druhý dokument, stejná organizace, návrh dokumentu Válka a energetická krize, opět ze září loňského roku. Toto téma bylo týmem KRIT označeno za silnou komunikační hrozbu a jde o téma, které, cituji, "rezonuje, protože dezinformace pronikly i do seriózních důvěryhodných médií, kanálů, nebo toto téma aktivně zneužívají příslušníci radikálně populistické části politického spektra." Mě by zajímalo, o která média se jedná a které kanály to jsou, kdo je tak označuje a na základě čeho a o jaké dezinformace se jedná. A třetí dokument: Zvýšený tranzit migrantů přes Českou republiku. Ten mě moc zaujal, tedy tady ten odstavec, který se týká médií. "A nedá se čekat, že by jej masově tlačily, ale nelze vyloučit, že jej zneužijí noviny a televize vlastněné blízké hnutí ANO a také dezinformační scéna." Toto skutečně stojí v tom materiálu, který najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra. Je to prostě neuvěřitelné. Nechápu, jak můžete zveřejnit takový pamflet, a ještě s pravopisnými chybami, ale opravdu bych stála o to vysvětlení. Tady by měl zajímalo, kdo je bude vybírat, jestli to budete dělat stejným způsobem jako ve fondu nezávislé žurnalistiky, tedy těm jenom vybraným a vyvoleným, nebo jak to teda bude. Dalších 100 milionů by mělo jít na podporu médií. Znovu mě zajímá kdo, jakých a kdo to určí.
Prosím, máte slovo.
Já to zařazuji z toho důvodu, že jsem opravdu včera chtěl interpelovat pana ministra vnitra Rakušana, pod kterého Záchytné zařízení cizinců spadá, a vzhledem k tomu, že se nedostavil, tak jsem neměl s kým, tak jsem tu přihlášku stáhl a využil jsem této příležitosti, kdy mám tedy pět minut proti včerejším dvěma minutám, abych se tady zeptal na některé otázky. O co se mi jedná? Jsou to běženci, migranti, jsou z různých států, většinou je to severní Afrika.
Stále početnější skupinou jsou děti s odlišným mateřským jazykem." No to je přece jasné, když jdou z Ukrajiny, ale k tomu potřebujeme logopeda ve zdravotnictví? K tomu potřebujeme rušit specializovanou způsobilost klinického logopeda, který je určen pro pacienty? Mně to teda logiku nedává a nedává to logiku ani mým zdravotnickým kolegům. Ano, probíhají tady diskuse, probíhaly tady diskuse, zda vznikne nová profese - školský logoped. K tomu já se tady vyjadřovat nebudu ani nechci, to bude možná předmětem další diskuse, ani neříkám, jestli je to dobře, nebo špatně, ale mně tady jde primárně o klinické logopedy. A vy jste přesto neodsouhlasili, aby se to projednalo ve zdravotním výboru. Vždyť vám jde přece také o kvalitu zdravotní péče v České republice, o tu nastavenou laťku. Tak co tady ten přílepek dělá? A jsme zase u toho. Pořád se to točí u ukrajinských dětí, které logicky neumí mluvit česky, a proto my rušíme specializovanou způsobilost klinického logopeda v trvání tří let, aniž bychom věděli, jestli bude dále nějakým způsobem upravena. Takže klinický logoped má učit český jazyk, a ještě mu zrušíme specializovanou způsobilost?